Na staré úvěrové vztahy, včetně jejich refinancování, se tedy použije dosavadní právní úprava. V zásadě se tak odnímá větší část daňové výhody, kterou mají v tuto chvíli investoři, kteří investují do nemovitých věcí, čímž se na trhu s nemovitými věcmi vytvoří větší prostor pro pořizování vlastního bydlení a přispěje se k omezení spekulativního pořizování nemovitých věcí. Staré nemovité věci tak budou nadále osvobozeny podle původních podmínek, čili časovým testem pěti let. Ještě chci připomenout, že pokud v nemovitosti má poplatník bydliště, tak zůstává ten časový test pouze dva roky, na tom se nic nebude měnit.
Ono hodně už tady řekla paní ministryně. Omlouvám se, pokud se budu opakovat. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019, to znamená, vklad do katastru byl učiněn v prosinci 2019 nebo později. Cíl je jednoznačný - omezit prostor pro spekulaci na realitním trhu. Cílem opatření je povzbudit trh s nemovitostmi negativně ovlivněný koronavirovou krizí a podpořit dostupnost vlastního bydlení. Proto, tak jak říkala paní ministryně, je potřeba příslušné části zákona vypustit.
Jak jsem avizoval už v obecné rozpravě, dnes jsme hlasovali, nějak to dopadlo, svedli jsme čestný souboj, jeden názor zvítězil. Přesto za KDU-ČSL říkám, že stojíme na straně starostů a rozpočtů krajů, aby nebyli obíráni o jejich peníze. Řeší, aby stát pomáhal podnikatelům, vyplácel bonusy, ale nebral peníze městům a krajům a nedusil místní ekonomiku. V pátek se ukáže, jestli máte na srdci rozpočty vašich měst.
Nyní tedy otevírám bod Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty včas. Pane poslanče, já vám dám hned slovo, jak se situace ve sněmovně zklidní.
Kolegové senátoři chtějí vypustit požadavek na vzdělání strážníka, kterým dnes je maturitní zkouška. Tehdy tento požadavek maturitního vzdělání nesplňovalo 1 608 strážníků v celé republice. Takže to je naše výhrada. Víte, že jsme o něj zde svedli diskusi, a to je ten náš návrh, který řeší zavedení odchodného pro strážníky.
Jenom si dovolím opravit.
Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Paní ministryně má zájem.
Nebudu opakovat to, co jsem řekla včera, jenom svými slovy lidsky vám vysvětlím, jaká byla geneze této podpory, kompenzačního bonusu. Na samém začátku jsme řešili to a chtěli jsme, aby to byly dotace ze státního rozpočtu. Řešili jsme, kdo by je procesoval. Pak jsme hledali formy, zda by Finanční správa, jak to udělat, aby to mohlo jít ze státního rozpočtu. Není to možné. Finanční správa nemůže vyplácet dotace. Není to orgán státní správy nadaný touto pravomocí. Je to orgán, který z povahy své činnosti má kontrolovat dotace, a ne je vyplácet. Kompenzační bonus není nic nového. To není něco, co bychom si vymysleli pro tento účel. Kompenzační bonus v daňovém právu, v zákoně o dani z příjmů, je celou řadu let. Takže nebylo to nic nového. Takže jsme využili toho, že máme tady orgány Finanční správy. Máme tady možnost toho, že mohou vyplácet kompenzační bonus, a na tom jsme to postavili. A to, že ten náš záměr byl dobrý, nakonec potvrzuje celá řada i z vás, z řad opozice, protože skutečně říkáte, že to je pomoc, která funguje pravděpodobně nejrychleji a nejlépe. Už jenom to, že 700 tisíc žadatelů požádalo, někteří samozřejmě opakovaně v té druhé vlně, a peníze dostali do dvou, maximálně do tří dnů, svědčí o tom, že ten program skutečně funguje. Proto v podstatě byla zvolena tato cesta. Včera jste tu celý den debatovali o složitosti dotací. Já už nebudu reagovat na celou řadu připomínek, které tu včera... já jsem to měla připraveno včera, ale už prostě jsme někde dál. Padaly tady návrhy. Tam nebyla žádná minimální výše obratu. Dostala by to každá mrtvá schránka. Tak zněly pozměňovací návrhy, což já vám nevyčítám. A tyto věci musíte prodiskutovat. Stejně tak kompenzační bonus. Děkuji opakovaně zástupcům svazů a komor, kteří se na tom podíleli. Nikdy jsme to netajili. V důvodové zprávě je uveden dopad na veřejné rozpočty. A jenom mezi námi, ta debata tady probíhala, proběhl první návrh kompenzačního bonusu. Nikdo to tady nezmiňoval. Já dokonce, pane předsedo Kalousku, si vzpomínám na některé vaše pozměňovací návrhy, které navyšovaly ten kompenzační bonus, pokud se nemýlím. To znamená, ten dopad by byl ještě větší do těch sdílených daní. Skutečně velmi, velmi varuji, aby prošla senátní verze, protože bych musela s okamžitou platností výplatu kompenzačního bonusu zastavit. A není to o tom, že tak jak včera mi někdo tady říkal: vy musíte naplnit, co řekne zákon. Prostě není to možné. Říkáte - oslabíte, seberete. Ale ten zákon je už dávno účinný. Mohu vám dát přesná čísla. To znamená, že cca polovina kompenzačního bonusu je vyplacena. Senátní verze nehovoří o tom, jestli bychom to měli změnit od začátku zpětně. Nejde to ani zpětně. To je pravá retroaktivita, nepřípustná. Je to nepřípustná retroaktivita. Prostě musela bych to zastavit, protože tam okamžitě vzniká, kdo by to vyplácel, dostali bychom se na ten začátek. A nenašli jsme pro ně řešení, nenašli jsme pro ně odpověď, proto jsme zvolili tuto formu. A ve výsledku ti lidé ty peníze mají na účtech a dál vyplácíme a samozřejmě eseróčka na to čekají. Já nechci být jízlivá. Tak se ptám, tak jste nevěděli, o čem hlasujete? To přece ne. Co to vyřeší? Já jsem si vytáhla malé obce. Vysoká Lhota, 15 obyvatel, dostane 15 000 korun. Pak jsem si vytáhla Holovousy, 66 obyvatel, dostane 60 000 korun. Tam se to multiplikuje ještě tím, že je to současně kraj. Takže co to vyřeší? Není lepší ta dotační politika, kde tady je připravených x projektů? Není toto lepší cesta? Kde podpoříme a pomůžeme investice, které podpořit můžeme?
V době od 12 do 12.30 se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg. Do rozpravy je písemně přihlášen pan poslanec Tomáš Martínek a z místa pan poslanec Karel Krejza. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.
Dobrý den, dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Po delší době se vracíme k volebním bodům, naposledy někdy 11. března jsme volili a dnes jsou tedy připraveny čtyři volební body. Prvním bodem je návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Byl podán pouze jeden návrh, a to ze strany poslaneckého klubu SPD do kontrolního výboru. Došlo tam k jedné relativně drobné změně. Velmi jednoduché, jedna rezignace v rámci klubu SPD, paní poslankyně Lucie Šafránková z kontrolního výboru, a nová nominace do kontrolního výboru, Jaroslav Foldyna. Volební komise standardně v tomto případě navrhuje hlasování veřejné pomocí aklamací.
Ano, otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nejprve budeme hlasovat o rezignaci. Na hlasování jsme připraveni. I tento návrh jsme přijali. Končím projednávání tohoto bodu. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
V Českém rozhlase, jak řekl pan předsedající, jsme 11. března jedno místo v radě obsadili. Zvolili jsme pana Marka Pokorného s počtem 135 hlasů. Do finále k dnešnímu hlasování tedy postoupili dva finalisté s nejvyšším počtem dosažených hlasů z kola předchozího. Je to paní Hana Dohnálková se 77 hlasy a pan Jaroslav Šebek s 25 hlasy z prvního kola. Protože se jedná o druhé kolo tajné volby, tak už rozprava není. Prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání bodu a otevřel bod další.
Ano. Otevírám další bod. Návrh na volbu členů Rady České televize Zde je situace podobná.
Byl to Roman Bradáč, Pavel Kysilka a Jiří Šlégr. Budeme dovolovat tři zbývající místa. Ještě jednou zopakuji, ze šesti kandidátů vybíráme tři. I zde je druhé kolo, takže prosím o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.
Rozprava se sice nevede, ale s přednostním právem se přihlásil pan předseda Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl připomenout věc, kterou už všichni víme, že Radu České televize volíme tak, aby v ní byly zastoupeny všechny významné politické, sociální a kulturní proudy. Je možné, že se zde nikdo neozve, že taková vize tady není, že taková dohoda tady není.
Paní předsedkyně Pekarová Adamová s přednostním právem.
Vážené dámy, vážení pánové, já vás chci z tohoto místa před touto volbou požádat o to, abyste nebrali volbu Rady České televize na lehkou váhu.
Byla to miliarda 200 pro ty záchranné služby.
Když jsem poslouchal, tu diskuzi, která tady probíhala, a tady se argumentovalo tím, co dostáváme z Evropské unie a co my tam dáváme, ale vlastně se tady vůbec neargumentuje tím, co nás stojí aplikace celé řady nesmyslů, které ta Evropská unie a Evropská komise vymýšlí. My jsme zrušili okresy a říkali jsme malé kraje. Dneska kraje přikupují další a další baráky a vytváříme a vytváříme, protože evropská byrokracie nás zahlcuje stovkama a tisícovkama různých administrativních úkonů, které musíme platit. Takže nepřehánějme to s těma věcma. Druhá věc. Ptali jsme se těch krajů? Tady starostové a celá řada lidí z praxe jasně a srozumitelně argumentují, co to pro ně bude znamenat. Já jsem pana Gazdíka poslouchal. Přece nemůžeme na úkor toho, že vytváříme jako pomoc, tu pomoc vlastně těm lidem, nebo tu šanci přežít ten problém, vzít. Já si myslím, že bychom měli hledat jiné cesty. A tou cestou, jak jsem tady říkal, je prostě státní kasa. To jsem chtěl upozornit a to je stanovisko i klubu SPD.
Takže tady je právě potřeba nastavit to financování pro obce a kraje nejen do toho konce roku 2020, ale i v roce 2021, aby věděly ty obce a kraje, s čím mohou počítat. To je druhá část včerejšího usnesení. Takže nezapomněli jsme i na ty obce, které si chtějí pomoci samy.
Děkuji. Já už jsem to říkal včera, možná to zaniklo, snad to ještě jednou zopakuji. Prostě se asi shodneme na tom, že kdo platí, tak ten poroučí. A jestliže připravíme obce o jejich autonomní příjmy, které jsou jejich ze zákona, a budeme to nahrazovat centrálními dotacemi, tak to prostě je posílení centrální moci nad demokratickými samosprávami.
Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka kolegy Bělicy. A zase požádám sněmovnu o klid, než začnu měřit čas. Prosím máte slovo.
Já prostě chci říct jednu věc. A ty investice samozřejmě by šly za podnikateli. Věřte mi, prostě tak to funguje. To nemůžou. Možná ve větších městech to tak není. Ví někdo vůbec, kdy je máme mít a kdy nemáme?
Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek s přednostním právem, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Abych vás také nemusel přerušovat, pane předsedo, znovu požádám sněmovnu o klid a opravdu bych byl rád, abychom mohli uzavřít rozpravu, a neuzavřeme - dobře.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. V konečném důsledku se jedná o to, odkud se ty peníze vezmou. Vláda, která nedrží slovo, je nepředvídatelná a může se k vám zachovat, jakkoliv se jí bude líbit a hodit.
Ovšem víc jak polovina obcí říká, že neviděly od státu ani roušku, ani kapku dezinfekce. Také ráda zmiňujete to, že obce mají velké úspory, v uvozovkách, na svých účtech. Včera zde také zaznívalo, že je potřeba pomoci malým obcím. O tom nikdo nepochybuje. Ale ty výpadky se budou týkat všech. A vy říkáte, že je hodně peněz ve velkých městech. Takže Praha jako hlavní město přijde o 12 miliard korun podle odhadu. Kolín například o 47 milionů korun. Plzeň oznámila, že odkládá investice za půl miliardy korun a ruší projekty za dalších 170 milionů korun. Zlín oznámil pozastavení investic za čtvrt miliardy korun. Máte pravdu. Obce jsou větším a kraje jsou větším investorem, než je stát. Mají připravené projekty. Ty projekty jsou užitečné, jsou pro jejich občany. A pokud vy oslabíte jejich příjmy, oslabíte rozvoj a růst lokální ekonomiky. Oslabíte zároveň i ty podnikatele, protože ti nebudou mít zakázky. Tak to už jsem u školek a škol slyšela před rokem, že se bude analyzovat. A já se ptám - co pořád analyzujete? A když už chcete investovat do obcí v podobě dotací, tak to udělejte rychle. Na Ministerstvu financí je 800 žádostí. Většina z nich by uspěla. Ale není dost finančních prostředků. Ty žádosti obce podaly. Jsou vyhodnoceny. No tak tam dejte ty peníze a může se hned stavět. V miliardách jsou převisy na místní komunikace, na veřejné stavby. Žádosti jsou podány, vyhodnoceny. Máte investice po celé České republice. A tak můžete rozhýbat lokální ekonomiku. Když jsem přemýšlela o tom, o čem budu zde vystupovat, tak jsem si vzpomněla na počátky koronavirové krize v České republice. Snažila se hledat rizika, opravit, rozšířit počet osob, které byly postiženy a kterým je potřeba pomoci. Prostě zkrátka a dobře, měli jsme pocit sounáležitosti. Postupně ovšem ten pocit sounáležitosti vyprchal. A víte proč? To je konstatování faktu. A co jsme dělali my jako opozice? Když jsme věděli, že ten návrh je dobrý, tak jsme pro ty návrhy hlasovali. Včera zde zazněly ohledně kompenzace výpadku pro obce různé návrhy. Tento odhad vychází v podstatě z těch odhadů výpadků komplexně. A když ne oba, tak aspoň jeden z nich. Za takovou krádež totiž nebudete nikým souzena. A když už jste obce a kraje hodili přes palubu, tak jim hoďte alespoň záchranný kruh.
Prosím všechny, aby oslovovali kolegy prostřednictvím předsedajícího.